Na čemž jsme se shodli hlasováním a na základě toho došlo k situaci, že v prvním kole ten nadpoloviční počet nezískal nikdo. Pan Zdeněk Bárta měl 15 hlasů, Lukáš Jelínek 87 hlasů, Pavel Kugler 35, Jiří Padevět 59 a Mikuláš Pešta 29 hlasů. Takže na základě Sněmovny volební komise nyní v této volbě pro vás připravila opět výběr všech pěti kandidátů a tady prosím o vaši pozornost a pečlivost, ať nedojde k chybám. Takže tolik informace k tomuto poslednímu bodu. Na vydávání lístků dám 15 minut, tedy do 13 hodin.
Ano, děkuji. Přerušuji projednávání tohoto bodu.
Takže já se určitě poradím tady s panem zpravodajem na té konkrétní textaci a pak v podrobné diskuzi bych vám ji představila. Že nám v přímém přenosu Velká Británie ukazuje právě nebezpečnost toho, když se občané v referendu vyjadřují k tak zásadním a závažným otázkám, které mají fatální dopad nejenom na život jejich, ale i na život v dalších zemích okolo nich. Zůstala rozdělená společnost ve Velké Británii, která má každá úplně jiné představy o tom, jak by to mělo být dál. A strůjci toho všeho utekli. Že to tak dělat rozhodně nemáme. Tak tolik tedy k tomu a já se ještě obrátím na zpravodaje ohledně doprovodného usnesení.
Pokud takovou informaci od předsedů poslaneckých klubů nedostanu, tak v souladu se zvyklostmi v této Sněmovně přeruším jednání ve 13 hodin. Nyní má slovo pan poslanec Skopeček.
Já se budu snažit být stručný. Na začátek samozřejmě podpořím návrh zákona stejně jako mí kolegové. Beru to jako první krok na přípravu potenciálního brexitu bez dohody, byť pevně doufám, že nakonec k dohodě dojde. Co chci ale zdůraznit. Česká vláda by měla být a musí být aktivní, ať už dopadne brexit hladce, tvrdě, nebo ať už tomu dáme jakékoliv adjektivum. Pro Českou republiku je Velká Británie velmi důležitý exportní trh. Mám obavy z toho, že racionalita na půdě Evropské unie nebude hrát v té chvíli prim a že tam bude snaha ukázat, že se Británii bude po odchodu ekonomicky mnohem hůře dařit. Já takovou terminologii odmítám. Je to prostě jejich rozhodnutí, udělali ho, respektujme ho. To je první věc. Nemyslím si, že Velká Británie je v rozkladu. To, že je tam nějaká politická situace, to, že to ten parlament nějakým způsobem projednává s emocemi, je přece jasná věc. To je superpolitické téma, které by se stalo superpolitickým tématem v jakékoliv zemi a samozřejmě by se to odrazilo i v emocích v jakémkoliv parlamentu. Já myslím, že mistrovat kolébku parlamentarismu z toho, že je v rozkladu, od pirátů, je skutečně absurdní. Pro mě bude Velká Británie v rozkladu, až tam nebudou dominovat dvě velké ukotvené strany, ale až se do Velké Británie, do jejich parlamentu dostanou piráti. To je asi k brexitu a snažme se, co to půjde, i na úrovni Evropské unie přesvědčit naše kolegy, kteří mají ambici Velkou Británii trestat, aby to nedělali. Je to v našem životním zájmu, je to v životním zájmu našich firem, které do Velké Británie vyvážejí.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Seznámím vás s návrhem procedury, tak jak ji přijal garanční rozpočtový výbor. Hlasovali jsme o návrhu na zamítnutí. A hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Nejdříve ale samozřejmě schválíme proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl první návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Zbývá nám tedy hlasování o celku zákona, pane zpravodaji? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím jsme vyčerpali návrhy zákonů možné projednat ve třetím čtení. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.
Děkuji.
Jde minimálně o 40 tisíc českých občanů a minimálně o 8 tisíc britských občanů na území České republiky a našich občanů ve Velké Británii. Je to otázka, kterou máme rozhodnout v prvém čtení. Děkuji, máte slovo.
A zajištění reciprocity ve vztahu ke garancím nabízeným Spojeným královstvím je ostatně základním východiskem celého zákona.
Samozřejmě je třeba doladit další vzájemné vztahy. Je potřeba, aby vláda předložila dvoustranné smlouvy, které by s obdobnou reciprocitou upravily pohyb zboží a peněz a další podmínky tak, aby náš vzájemný obchod a spolupráce fungovaly tak jako dosud v rámci Evropské unie. V praxi je to jen otázka dobré vůle, kterou samozřejmě nejde hledat automaticky. Přijetí dnešního zákona v tomto ohledu vnímáme jako první krok k nové Evropě, kde evropské národy a státy spolupracují jako rovní s rovnými. Britové si naší současné snahy všimli a britská média nás chválí. Měli bychom si vzít, paradoxně, z určitého pohledu příklad i z Německa a Francie. Macron s Merkelovou již ze svého pohledu také pochopili, že Brusel není samospasitelný a Evropská unie z jejich pohledu také nefunguje a že zásadní je vzájemně výhodná spolupráce jednotlivých národních států. Proto, jak víme, mezi sebou tento týden uzavřeli novou dohodu o úzké spolupráci, protože nějaký obecný společný zájem ani z jejich pohledu neexistuje. Každá země v prvé řadě hájí a musí hájit zájmy svých občanů.
Děkuji. Nyní vystoupí pan ministr Hamáček.
Děkuji. Tam je to identické. Druhý dotaz byl, jak se chystáme na tvrdý brexit. Ten míč je opravdu na britské straně a my musíme počkat, s čím přijde Velká Británie. Z mého pohledu Česká republika samozřejmě je připravena jednat. Nechystáme žádná bilaterální jednání, jak tady navrhoval kolega Okamura. Já si opravdu myslím, že není cestou, abychom to řešili bilaterálně, to se musí vyjednat na úrovni Evropské unie a Velké Británie, nicméně musíme vědět, co vlastně Velká Británie chce.
Z této pozice nemám možnost to komentovat, ale jistě kolegové to udělají. Nyní budeme pokračovat v rozpravě těmi, kteří jsou do ní řádně přihlášeni. Předtím než dám ale slovo panu poslanci Bžochovi, mám zde faktickou poznámku pana poslance Benešíka, která má samozřejmě přednost.
V předešlých vstupech jsme se dozvěděli, že Brusel trestá. Předpokládám, že Spojené království má kompetentní vedení, že má kompetentní premiérku, jejíž vláda s touto dohodou souhlasila. Řekněme si, kdo je to Brusel.
Nyní tedy v rozpravě pan poslanec Bžoch.
Ještě jednou děkuji, že to vláda připravila i v tak krátkém čase.
Budou následovat tři faktické poznámky. Paní poslankyně Pekarová Adamová, pan poslanec Peksa a pan poslanec Zaorálek.
Děkuji za slovo. řekněme několik těch úvodních vět, kdy říkala, že se vlastně nic až tak moc neděje. Pokud jsme tak sledovali zhruba asi stejné zpravodajství, měli jsme tu možnost třeba i ve Velké Británii v té době být, tak prostě tato země neřeší v současné době nic jiného. Nic jiného než brexit. A že by to bylo tak málo, že se nic neděje, to bych tedy si rozhodně netroufla říci. Myslím si, že se děje hodně a že to ještě právě třeba i v budoucnu jednou zhodnotíme mnohem lépe než dnes. Ale rozhodně to není tak, že by se nic nedělo.
Děkuji.
To není žádné trestání Velké Británie, jak se můžete snažit naznačit. To je prostě reakce na realitu, která tam je. Severní Irsko většinově hlasovalo proti brexitu. A tam je celkem běžná situace, že lidé z Irské republiky dojíždějí za prací do Belfastu. Taková je realita. A já jsem chtěl říct ještě v souvislosti s Českou republikou, je poměrně běžná situace v Ústeckém kraji, že lidé dojíždějí za prací do Drážďan. Ono to ve skutečnosti z Děčína do Drážďan je blíž než do Prahy. Řada lidí z Česka pracuje na Slovensku a obráceně. A prostě ve chvíli, kdy tu hranici zavřete, tak těm konkrétním lidem tím vytváříte zbytečný problém.
Následují faktické poznámky - pan poslanec Zaorálek, pan poslanec Blažek, pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.
Ještě jednou dobrý den. Také bych chtěl jenom tři poznámky na to, co jsem slyšel. Já bych také protestoval proti tomu říci, že se nic neděje. Víte, Británie je docela výjimečná země a dělá výjimečné věci ve své historii. Byl to Tudor Jindřich VIII., který dokázal opustit římskokatolickou církev a odloupl anglikánskou církev od Evropy. Takže v Británii máme příklad něčeho podobného, co připomíná ten dnešek. A Británie prostě dělala tyto mimořádné věci už v 16. století, takže to není jenom tak něco. Tohle je mimořádné a je to dokonce docela britské. Já jsem chtěl také zareagovat na to, co se v současné době odehrává a jestli Evropa mohla dělat více. A tu třetí poznámku, po kterou jsem chtěl, tu si teď nemohu vybavit. Tak se strašně omlouvám, že jsem ji zapomněl v tom čase.
A budu mít jednoduchou poznámku. Bavíme se o docela důležitých a složitých věcech a neměli bychom tu debatu zjednodušovat tak, že řekneme třeba jméno Okamura, Klaus. To vzbudí nějakou emoci. Ten problém dnes podle mého názoru nestojí pouze na tom, jestli se Španělé, Češi nebo Slováci rozhodnou, že opustí Evropskou unii. Ten problém je hlubší a spočívá v tom, že tzv. hlavní tahouni, to znamená Německo a Francie, přestávají myslet evropsky. A je to vidět na naprosto faktických věcech. Mně je celkem jedno, co kdo říká, ale důležité je, jak jedná. A řeknu dva příklady. Ten jeden je trošku ze starší doby. Když byla krize na Ukrajině, s Ruskem nejednala Evropská unie, ale jako za starých časů jednalo Německo, Francie, Rusko a bavili se o vymezení prostoru svých vlivů. Už to znamená něco, že ani to jméno nemusíme znát. Teď jsme se dozvěděli, že Německo s Francií udělalo nějakou svou dohodu, kde kromě jiného navrhují Německo do Rady bezpečnosti. Ale oni zase mluví čistě a pouze jenom o svých zájmech a vůbec s nikým nekonzultovali, kdyby s Čechy, ale se Španěly, s nikým, že tento návrh dají, a bavit se bude zase Německo, Francie, Rusko, Anglie, Británie, Čína, jestli tam tedy bude, nebo ne. Možná bojujeme proti něčemu, co de facto už vlastně není.
No, nevím, jestli se máme teď zrovna strašit tím, že Evropu hodlají se ovládnout ti mocní, jak jsem rozuměl panu poslanci Blažkovi. Takže já bych tímhle rozhodně nestrašil. Rozumíte, jaké poučení z toho plyne? Paní Mayová na začátku řekla: Lepší žádná dohoda než špatná. Takže tohle vytváření očekávání, které se nedají naplnit, to je to, co se ukazuje jako selhání britské politické reprezentace. Nemá tam dneska někoho, kdo by lidem řekl pravdu.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura.
To je třeba říct. Na druhé straně máme respektovat rozhodnutí občanů Velké Británie.
Takže jedná se jenom o výzvu a myslím si, že není tak těžké ji naplnit.
Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Nyní přistoupíme k hlasování - ještě se ptám na závěrečná slova po podrobné rozpravě, jestli je zájem, pana ministra, není, ani pana zpravodaje. Nyní přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní nám ještě zbývá vyrovnat se s návrhem, který byl přednesen v podrobné rozpravě, návrhem doprovodného usnesení. Já nemám jeho text. Má text pan zpravodaj? Může přečíst. Kdo je proti? Hlasování číslo 39, přihlášeno 178 poslanců, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.
Tentokrát je to správně faktická. On hlasoval pro. Já vedle pana kolegy Michálka sedím a pamatuji si, že byl spokojen s tímto tiskem. Stejně tak si pamatuji, a říkal jsem to ve svém prvním projevu, ano, dvě analýzy byly za to, že je to v rozporu s Ústavou, dvě, že to je v souladu s Ústavou. Ale pan předseda Michálek má špatnou paměť.
Děkuji a dala se očekávat faktická poznámka. Máte slovo.
Opravdu jenom krátce fakticky. Ale to, co tady navrhujete vy, prostě právně nejde! To se přiznávám, to jsem udělal velkou chybu. Ale vy děláte chybu ještě větší, že jste si je nepřečetli doteď!
Já vím, že to je pořád dokola opakování těch argumentů, ale přesto. Nic neexistuje! Kdyby tady byla jasná analýza s jasnými fakty, tak by se aspoň ukázalo, o čem se vůbec bavíme. Říkám, pomíjím tu základní věc, že prolamujete jistoty právního řádu. Ale to je jiná věc. Podívejme se, kdo navrhl ten zákon. Kvůli komu jsme vůbec řešili církevní restituce? Hrozně vtipné, polovina poslanců se tomu směje. Jeďte se do těch klášterů podívat. Jděte se podívat, kde byli internováni bez rozhodnutí soudu! Zajeďte si tam!
O tom to celé je. My tady cucáme z prstu a je to všechno úplně na vodě. Bavíme se tady o tom, že stačí použít selský rozum. To je pravda, možná někdy stačí.
Nyní pan kolega Jiří Mašek, připraví se pan poslanec Černohorský. Nyní pan poslanec Černohorský, připraví se paní poslankyně Gajdůšková.
Ale naopak jsme došli k tomu, že jediný, kdo mi něco poskytl, tak to je pan poslanec Luzar, kterému děkuji za tu diplomovou práci, ale je to opravdu jediný materiál, který jsme k tomu dostali.
To jsou poslední dvě faktické poznámky, které mám přihlášeny.
Jenom velice stručně tři poznámky samozřejmě v čase té jedné. Analýzu jsme měli jako sociální demokracie zpracovanou a jsou tam přesně ta čísla, o kterých se zde hovoří. Ta analýza existuje. Zpracovával ji pan inženýr Karel Machovec, který je znalcem v oblasti pozemků. Já jsem tento materiál klubu Pirátů poskytla. Církve se zavázaly ke dvěma věcem. Nestalo se. A třetí poznámka z mého pohledu. I v tom zákoně, i v tom, v čem se církve veřejně zavázaly, že nebudou požadovat, že to je restituční tečka a že nebudou požadovat nic dalšího. Probíhají soudy i vůči veřejným subjektům i vůči jednotlivcům a to myslím také není úplně košer. Proto podpořím návrh zákona, tak jak je v téhle chvíli předložen.
Těch je tady ještě nejméně pět. Nyní Miroslav Kalousek, připraví se pan poslanec Výborný.
Stranické analýzy při vší úctě ke Karlu Machovcovi neplatí nic. To musí dělat certifikovaný auditor. Pokud skutečně chcete čísla, tak v Poslanecké sněmovně stále ještě musí být analýza Ernst & Young, kterou si vedení Poslanecké sněmovny nechalo udělat vůči analýzám vlády.